A pokud to dělají média, tak to dělají všechna. Naopak, některá média lžou.
Pane ministře, chcete ještě reagovat? Máte prostor.
Já samozřejmě jsem s tím musel počítat. Počítal jsem s tím a mně to vlastně ani nijak zvlášť nevadí. Mně prostě vadí, že to nevadí té společnosti.
Děkuji a prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Vilímec, který přednese svoji interpelaci na ministra financí. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Tento návrh, který předložil pan senátor Martínek s vaším souhlasem, byl zpracován na Ministerstvu financí a jeho údajná mírná výhodnost pro obce se opírá o předpoklad, že výnosy daně z příjmu fyzických osob se budou snižovat. Potom by taková změna rozpočtového určení daní obcí byla jednoznačně nevýhodná pro obce. Na Ministerstvu financí jste ustavil pracovní tým pro návrhy změn rozpočtového určení daní. Ten byl svolán pouze dvakrát. Na jednání minulé pondělí předložili zástupci Svazu měst a obcí sedm variant, jak řešit rozpočtové určení daní včetně tzv. motivační složky. Pane ministře, ptám se vás, jaký smysl by měla mít pracovní skupina pro rozpočtové určení daní, pokud by se schválil onen ad hoc ušitý a docela sporný návrh Senátu.
Prosím další v pořadí a tou je paní poslankyně Věra Kovářová, která taktéž bude interpelovat nepřítomného ministra financí.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vidím, že interpelovat vás není úkol pro člověka, který postrádá trpělivost. Písemnou odpověď nepožaduji.
Nyní je zavedeno přes deset dodavatelů. Dodavatelé mají řadu povinností, mohou nabízet jen smlouvou definovanou škálu zboží, musí být označeno logem Lesů České republiky atd. Z dosavadních zkušeností převládají jednoznačně pozitivní ohlasy jak ze strany zaměstnanců, tak ze strany prodejců. Popsaný systém považujeme za příklad dobré praxe, který nahradil dosavadní, špatně fungující systém vystrojování zaměstnanců. Děkuji za pozornost.
Pan poslanec má zájem o doplňující otázku.
Takže potvrzujete, že žádné výběrové řízení vypsáno nebylo, zaměstnanci si někde určí a vyberou si, co by chtěli, a Lesy České republiky jim to proplatí.
Já bych chtěl uvést to, co jsem zcela jasně říkal na začátku, ale samozřejmě i potom. Je potřeba rozlišit. Stejnokroje jsou nakupovány podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Pracovní oděvy, pracovní oděvy a pracovní pomůcky si nakupují zaměstnanci sami, je to, předpokládám řešeno, kolektivní smlouvou. Takže je potřeba, abyste uměl rozlišit stejnokroje a pracovní oděvy, pracovní pomůcky.
Já tento závěr považuji za příliš optimistický. Domnívám se, že jednou věcí je, zda se v dojezdové vzdálenosti nějaký zubní lékař nachází, a tam je asi vše v pořádku, druhou věcí je, jaká je naplněnost kapacit těchto zubních lékařů. Obávám se že značná. Z toho vyplývá, že nemalý počet obyvatel svého zubního lékaře v dojezdové vzdálenosti nemá, a to kvůli jejich plným kapacitám. Vážený pane ministře, má Ministerstvo zdravotnictví přehled, kolika obyvatel se tato situace týká? A co s touto situací podnikáte? Děkuji za odpověď.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená nepřítomná paní ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, je to už podruhé, co mi utíkáte z této interpelace, přestože jste tady ještě před zhruba půl hodinou byla. Ale nevadí, doufám, že mi odpovíte písemně. Musím se k záležitosti Univerzity Jana Amose Komenského znovu vrátit. Učitelé, kteří si doplňují - povinně, podotýkám - své vzdělání, nemohli na Univerzitě Jana Amose Komenského díky vašemu rozhodnutí a doporučení Akreditační komise řádně dostudovat. Dnes už tito lidé začínají dostávat ve svých zaměstnáních výpovědi, odcházejí studovat na Slovensko či hledají práci mimo resort Ministerstva školství. Chci se vás zeptat, jak se toto shoduje se závazkem programového prohlášení vlády a koaliční smlouvy, kde máte napsáno - cituji: Ve spolupráci s pedagogickými fakultami se zasadíme o zlepšení přípravy učitelů na jejich profesi. Tolik jenom citace.
Poprosím paní ministryni o její odpověď.
Potom bych chtěla zmínit, že samozřejmě je zejména na odpovědnosti univerzity, aby neztratila akreditaci. Nicméně já jsem se od počátku, když jsem byla konfrontována s touto situací, snažila zajistit možnost dostudování studentů a studentek UJAK. Podle našich informací se do Ružomberku přihlásilo 434 lidí.
Děkuji, paní předsedající. Uprchlická krize svou podstatou představuje ohrožení bezpečnostních zájmů České republiky a stává se nedílnou součástí všeobecně se zhoršující bezpečnostní situace. Zajištění připravenosti armády k plnění těchto předpokládaných úkolů vyžaduje doplnit v krátkém čase řadu věcných prostředků tak, aby nedošlo k omezení povinných operačních zásob včetně prostředků výzbroje a materiálu podle norem NATO, a současně zajistit plnou kompatibilitu s již zavedeným materiálem, a to včetně materiálu pro vybavení případně povolaných záloh. Je třeba zdůraznit, že tento materiál není určen k použití proti migrantům, ale k umožnění plnění úkolů Armády České republiky. V žádném případě se nejedná o pořizování materiálu navíc. Ve všech případech jde o materiál, jehož pořízení bylo plánováno, ovšem později. V podstatě došlo jen k urychlení jeho pořízení a nevyžaduje to ani navýšení plánovaných finančních prostředků. Jedná se vesměs o materiál, který je už ve výzbroji naší armády, materiál, který se osvědčil. To jenom ve vší stručnosti. To si myslím, že není úplně fér. Nehledě na to, že voják, který má přes rameno útočnou pušku, je jiný voják než voják, který má přes rameno pendrek. Převážná část měla jasnou vazbu na věci, které by mohly souviset právě s migrační krizí.
Pane poslanče, chcete položit doplňující otázku? Prosím.
Děkuji za odpověď. Pokud by byl takto vysvětlen tento nákup v materiálu pro vládu, tak mě nikdy nenapadne položit tuto interpelaci a položit doplňující otázku.
Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď.
Pokud budu členem této vlády a budu ministrem obrany, tak se asi k tomu, čemu říkáte netransparentnost, budu muset uchylovat častěji, protože budeme nakupovat další kamiony Tatra. A stejně tak když se řekne útočná puška, tak už jako kdyby to zavánělo nějakým násilím. Současně se z toho seznamu vynechávají stany. Je tam dost velká porce moderních stanů.
Prosím.
Radost mi tentokráte udělala prezidentova pochvala královského města Kadaně, které pod vedením starosty za ODS Kulhánka vyrostlo do krásy. Naopak náladu mně jako Ústečákovi pokazil silnou kritikou města Ústí nad Labem, o jehož některých částech se vyjádřil, že vypadají, jako by právě skončila válka. Silná slova o válečných rozvalinách nesdílím. Ptám se: Uděláte koncem příštího roku opravdu radost panu prezidentovi, který chce přiletět helikoptérou přímo na dálnici, aby opět přestřihl pásku? Uděláte hlavně radost obyvatelům Ústeckého kraje?
Prosím k mikrofonu pana poslance Ludvíka Hovorku, který bude interpelovat nepřítomného ministra zdravotnictví.
Tento dotační titul od roku 2016 dále připravujeme renotifikovat, abychom tuto podporu mohli také rozšířit.
Pan poslanec má doplňující otázku.
Pane ministře, vy jste neodpověděl na to, na co jsem se ptal. V koaliční smlouvě, já to znovu odcituji, jste se zavázali, že připravíte "pro zvláště ohrožené oblasti komplexní programy zlepšení vodního režimu". To znamená, že posoudíte celé území a navrhnete jednotlivá opatření ve spolupráci, aspoň tak jak já to čtu, s obcemi, možná že se mýlím, nebo s krajem, protože budete charakterizovat oblasti, které postiženy jsou a jsou výjimečné i z hlediska České republiky. To, co tady říkáte, to jsou plošná opatření na jednotlivé věci. Já samozřejmě znám i to, co jste připravili do vlády, a ten materiál říká, že budete ještě shromažďovat a připravovat opatření a budete se tím zabývat příští rok zase v květnu nebo v červnu nebo vláda. Na celý rok. A to není jenom že někde uděláte, vyčistíte jeden rybník a podobně. Je polovina volebního období pryč a pořád nic.
Pracujeme s modely, jak bude zvýšena průměrná teplota, jak budou rozloženy srážky v průběhu vegetačního roku.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, kolik peněz zaplatilo Ministerstvo zdravotnictví fakultě za předmětný grant? Jaká data byla vložena do tohoto systému? Můžete uvést, za jaké období? A s jakým výsledkem? Co konkrétně bude výstupem informačního systému sledování nákupu zdravotnických přístrojů?
Děkuji panu poslanci, kterému bude odpovězeno písemně. Tady bude opět pan poslanec Petr Bendl interpelovat pana ministra zemědělství Mariana Jurečku ve věci nákupu uniforem Lesům České republiky.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, pane ministře, podle mých informací Lesy České republiky nakupují bez výběrového řízení uniformy pro své zaměstnance, a to od osmi firem, podotýkám, které neprošly výběrovými řízeními, v celkové hodnotě zhruba 20 milionů korun.
Děkuji panu poslanci. Poprosím pana ministra o jeho dnes poslední odpověď.
Vážený pane premiére, v minulých měsících jsem byla v kontaktu se zástupci iniciativy 152 křesťanů v Erbílu, která vznikla s cílem pomoci komunitě křesťanů, která byla nucena uprchnout do utečeneckých táborů v Iráku. Iniciativa spolupracuje s Nadačním fondem Generace 21, jejíž představitelé v této věci jednali jak s vámi, tak se zástupci Ministerstva vnitra. O setkání jste řekl, že jste se rozhodli pomoci těmto konkrétním křesťanským uprchlíkům z iráckého Erbílu, kteří se obrátili na naši zemi s žádostí o pomoc. Nadační fond Generace 21 proto dodal všechny materiály vyžadované úřady, aby vládě mohl být předložen projekt záchrany 153 iráckých křesťanů již 20. listopadu. Úřady však nestihly pro vládu připravit potřebné doklady s tím, že vláda bude o projektu jednat 2. prosince. Ani na tomto jednání však vláda nerozhodla, přičemž veřejnosti nebyly sděleny žádné výsledky jednání ani průběžný stav, tedy důvody, proč vláda o záchraně iráckých křesťanů nejednala a kdy se vláda k tomuto bodu vrátí. Mnozí ztrácejí důvěru v český projekt a začínají se ohlížet po jiných možnostech, jak se dostat z Iráku. Vážený pane premiére, prosím vás o sdělení důvodů, proč vláda opakovaně odkládá projednávání záchrany těchto lidí. Kdy bude vláda o této věci jednat? Předem děkuji za odpověď.
Děkuji za dodržení časového limitu a prosím k mikrofonu pana poslance Tomio Okamuru.
Pane premiére, dovolte mi prostou otázku.
Prosím k mikrofonu paní poslankyni Věru Kovářovou.
Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, také kouzlo mé druhé otázky na vás spočívá v tom, že bude zodpovězena bezprostředně. Tuto interpelaci proto stahuji. A ještě k mé první interpelaci. Omlouvám se, paní předsedající, ale k tomu, že někteří ministři na interpelacích dlouhodobě chybějí, jsem se prostě musela vyjádřit.
Ano. Takže prosím dalšího v pořadí a to je pan poslanec Adamec.
Děkuji. Znovu položím otázku. Co provedete, aby v nejbližší době se tato překážka odbourala a aby ty stavby mohly být realizovány?
Ten stahuje svoji interpelaci.
Vážený pane premiére. Proti tomuto návrhu protestuje řada odborníků, pediatrické společnosti, odborné asociace a lidé z praxe, což však vláda nechce slyšet. Ale to vychází z potřeb těchto dětí. Pokud budou spadat pouze pod MPSV, zhorší se kvalita poskytované péče. Například u kojeneckých ústavů, které jsou nyní pod Ministerstvem zdravotnictví, nastane výrazné omezení zdravotní péče o děti, které si do života přinášejí různá rizika. O děti zdravotně či mentálně postižené, zanedbávané, týrané, vyžadující speciální psychologickou a rehabilitační péči, ale i děti s abstinenčními příznaky. Dětská centra, v něž se postupně transformovaly kojenecké ústavy a dětské domovy pro děti do tří let, poskytují dětem s popsanými rizikovými faktory komplexní odbornou péči včetně diagnostiky. To samé platí o dětských domovech, které by měly zůstat pod Ministerstvem školství už z důvodu nutného speciálního pedagogického vzdělání pracovníků. Pokud jde o umísťování dětí do sedmi let věku, všichni bychom si samozřejmě přáli, aby byly děti ve svých rodinách, případně v rodině náhradní. Ale bohužel jsou případy, u nichž to není realizovatelné.
Styďte se! Jste nebezpečný extremista a vaše jednání je extrémní, jelikož váš názorový proud, který prosazujete, je ve společnosti okrajový a jde proti hlavnímu názorovému proudu ve společnosti. Jak dlouho budete ještě pohrdat občany a jednat proti jejich vůli? Jediná cesta, jak občany nepohrdat, je referendum.
Tuto věc jsme si snad se senátory vysvětlili, aspoň doufám, ale přesto tam zůstaly některé další problémy. Senátoři se shodli na tom, že se jedná o právní úpravu, která významným způsobem zasahuje do základních lidských práv, a že tuto skutečnost navržená právní úprava registrů dostatečně nereflektuje. Zejména není jasný dozor nad dodržováním stanovených povinností, nejsou stanoveny sankce za jejich porušení, nejsou ošetřeny mechanismy bránící zneužití shromažďovaných dat. Senátoři dále kritizovali absenci konzultací s věcně příslušnými subjekty, zejména s Úřadem pro ochranu osobních údajů a Ministerstvem financí. V neposlední řadě vytýkali právní úpravě její nedostatečnou propracovanost. Vážené poslankyně, vážení poslanci. Sám budu podporovat verzi senátní v prvním kole. Děkuji.
Také nemá zájem. Také nevidím.
Podle názoru senátorů eliminace souhlasu spotřebitele ke zveřejnění údajů není adekvátně kompenzována. Dle názorů senátorů, Úřadu pro ochranu osobních údajů a řady právních kanceláří je tento přístup v rozporu s Listinou základních práv a svobod. A upřímně řečeno, všechny registry, které existují dosud, a všechna data byla získána, řekněme, na hraně zákona nebo neoprávněně. Odsouhlasením tohoto paragrafu bychom toto všichni zlegalizovali a data se stávají zbožím. Přitom každý občan, který opomene zaplatit jedinou složenku o tři dny ČEZu a podobně, by se dostal na seznam dlužníků. Tolik tedy, vážené poslankyně, vážení poslanci, ke zdůvodnění Senátu a věřím, že Senát podpoříte.
Děkuji panu senátoru Janu Hajdovi a první přihlášený je s přednostním právem pan poslanec Zbyněk Stanjura, předseda klubu ODS. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat na vystoupení pana ministra.
Děkuji panu kolegovi Stanjurovi.
Děkuji za názor předsedy poslaneckého klubu ODS. Já bych chtěl znovu zopakovat ten postoj. My umíme žít i s poslaneckým návrhem, takže budu rád, když případně neprojde senátní, projde poslanecký.
Nyní tedy do rozpravy konečně pan poslanec Petr Kudela. Připraví se pan kolega Velebný.
Nicméně teď tady je návrh Senátu. Takže v prvé řadě doporučuji být pro senátní verzi, a kdyby neprošla, potom pro původní návrh sněmovní.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych nejdříve vyjádřil svoji podporu sněmovní verzi zákona o ochraně spotřebitele, kterou nám Senát vrátil zkrácenou o celou úpravu registru dlužníků. Tuto úpravu jsem původně načetl já ve spolupráci s předkladatelem, a to Ministerstvem průmyslu a obchodu, a s experty na tuto problematiku.
To jsou podle mě opravdu věci, které omezují nebo neomezují svobodu každého z nás. Jak často budeme předkládat novely a schvalovat je. Já myslím, že to není dobrá cesta a měli bychom pokud možno omezit počet novel tohoto zákona. Za poslední tři roky devět novel! Opravdu, pokud si to prohlasujete, tak chci vidět vymáhání této povinnosti. A bude říkat - ale pane, ten váš reflexní prvek není tak velký, jak by měl být. A budeme přidělávat práci, protože to je taková jednoduchá práce, kontrolovat reflexní vesty. Protože největší prezencí je fyzická přítomnost policistů na silnici, případně technické řešení, zužovat pruhy ve městě, dávat tam ostrůvky. A ne ty kamery, které sekají deset tisíc snímků za den, a pak vznikají ty neuvěřitelné fronty u těch přestupkových řízení.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené dámy poslankyně a páni poslanci, přeji vám krásný den. A nepochybuji také o tom, že mnozí z nich zažili kolizní situaci na křižovatce, která vznikla při předjíždění a odbočování vozidel. Moje legislativní úprava je velmi jednoduchá. Výsledkem toho je jednoznačná a průzračná situace nejen pro řidiče, ale také situace, která nezakládá neřešitelnost při právních sporech. Odložením přestupku ve správním řízení se sice stát zbavuje odpovědnosti, ale tyhle případy potom zbytečně zatěžují justici. Ještě dovolte jednu osobní věc. Posledních 25 let mého života je důkazem nadšené práce a nadšení pro věc. Takže já budu dál jako signatář Evropské charty bojovat za každý zmařený život, za každou zbytečnou dopravní nehodu. A opravdu bych vám nepřál, abyste při případném neschválení této novely při této kolizní situace museli zrovna na mě vzpomínat při řešení.
Pane poslanče, já se chci zeptat, je to nově načtená legislativní úprava, nebo již stávající.
Děkuji.
V případě, že se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se, zda si pan zpravodaj nebo pan navrhovatel chce vzít závěrečné slovo. Já vás, pane zpravodaji, požádám, abyste nejprve přečetl proceduru tak, jak ji navrhl garanční výbor. Protože v případě, že neprojde návrh na změnu, musíme znát postup, který navrhl garanční výbor.
Dobře. Poté společně návrhy pod písmenem F, dále návrhy pod písmenem G, také společně. Vypadala by následujícím způsobem: Nejprve bychom se vypořádali s písmenem A, ale rozdělili bychom ho na dvě poloviny. Je možné oboje. Je to z toho důvodu, že ony upravují některé pozměňovací návrhy. Takže teoreticky pak nebudou hlasovatelné.